Musí být vydávány podstatně operativněji, nabývají účinnosti velmi rychle, není tak precizní jejich zveřejňování a i samotná legislativní kvalita jejich textů je nižší, když objektivně na jejich přípravu není tolik času jako na klasický právní předpis. Říkám to s veškerou láskou a něhou ve svém hlase, aby někdo neměl pocit, že jsem ho postříkal nenávistí. Nařízení vlády, která jsou vydávána, jsou dle našeho názoru často nepřehledná, plná výjimek, které jsou nejasné. Rozdílné názory na to, co platí nebo neplatí, mají leckdy i jednotliví ministři vlády. Je v některých případech takřka nemožné se zorientovat v tom, co platí. Jako advokát vám mohu říci, že po každém vydaném novém opatření se na mě obracejí podnikatelé a chtějí ode mě vyložit, co smějí, co nesmějí, jak se mají chovat. A chtějí to vyložit nikoli proto, aby tato opatření vlády obcházeli, ale chtějí to vyložit proto, aby je mohli dodržovat. I podnikatelé, kteří se chtějí chovat po právu, zkrátka neví, jak. Za této situace podle našeho názoru nelze dopustit, aby podnikatelům hrozila pokuta až 3 miliony korun za porušení takových nejasných pravidel. My obecně, ať nemluvím pořád jen o vládě a opozici, ale my obecně jako politici bojujeme o důvěru lidí. A upřímně, moc nám to nejde. V současné situaci vládne spíš chaos a nejistota než klid a přehled. Neví, co platí, neví, jak to vykládat. Myslím si, že potřebujeme lidem daleko víc vysvětlovat, dávat informace, odůvodňovat naše kroky, a to není úplně jednoduché. Může se někomu zdát, že trestat je mnohem jednodušší. Ale z dlouhodobého hlediska je to cesta, která se nám nevyplatí. Často se kasáme heslem: Spolu to zvládneme. Na závěr mi dovolte ještě říct, že Senát má za to, že určitá forma sankce pro právnické osoby bude muset být později do krizového zákona zavedena. Ale také máme za to, že nejdřív se musíme naučit vydávat nařízení tak, aby byla jasná a srozumitelná. A konečně si myslíme, že by se mohly přidat do zákona i některé podmínky pro ukládání sankcí. Například aby sankce mohla být uložena jen za porušení toho nařízení vlády, které bude alespoň sedm dní v kuse beze změny v účinnosti.
Má zájem se vyjádřit? Nemá. Děkuji. Otevírám rozpravu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Děkuji za podporu tohoto našeho společného návrhu.
S přednostním právem se hlásil pan předseda Jurečka. Už to neplatí.
Já si myslím, že věcí k řešení je více. My bychom rádi zařadili na zítra ve 14.30 bod, který se jmenuje "ochrana nejvíce ohrožených skupin". Odůvodnění je zhruba toto: Vláda, tento stát utratil 500 miliard korun na to, abychom patrně, předpokládám, chránili životy obyvatel. Čtvrtina všech zemřelých jsou lidé z domovů seniorů, domovů důchodců a podobně, kde žije jenom asi procento obyvatel. Když jsem to matematickou trojčlenkou spočetl, tak na jednoho takto žijícího dědečka nebo babičku připadá hodně přes milion korun, a já myslím, že my se máme bavit o tom, jak stát chrání ty nejvíce ohrožené, jak investoval aspoň těchto 125 miliard korun, zda je tam nejmodernější testování, zda jsme spustili kampaně, aby si rodiny mohly - a finančně byly motivovány - tyto staré lidi třeba vzít domů. A na něj navazující druhý bod by se jmenoval "otevření škol". Já jsem jednal s několika důležitými školskými asociacemi, čistě abych znal názor jejich a učitelů základních škol, gymnázií na otevírání škol. Čili to je věc, která je vážná. A myslím zase, že to je téma, kde já nemusím mít pravdu, ale rád bych slyšel ta data, že díky tomu, jak vláda koná a třeťáky do školy nepouští a prvňáky ano, tak zachraňuje životy našich spoluobčanů. Takže toto jsou dva body, které bych rád zařadil.
S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil při svém návratu do plného nasazení. Zatím to ukazuje, že moc ne. Já jsem trošku překvapen, že tu diskusi budeme muset absolvovat dvakrát, ale jenom trošku, protože je před volbami a musíme vyvažovat to racionální, to znamená, to vážné, jak dál s očkováním, jak dál s ochranou zdraví obyvatelstva, s tím, že ten či onen kolega, kolegyně se potřebují častěji předvést v médiích. Já to říkám se vší vážností.
Já vám děkuji, pane předsedo. K pořadu schůze tady mám další přihlášky.
Takže tolik jenom na vysvětlenou k tomu, k čemu dochází a čemu toto zabrání bez ohledu na to, jestli bude přijata senátní, nebo sněmovní verze. Zároveň bych chtěl poděkovat paní senátorce Hubáčkové a Senátu jako celku, protože jestli se nepletu, tak Senát všemi hlasy... Tak snad... Takže já počkám, až se uklidní sněmovna, a budeme pokračovat. A v okamžiku, kdy prokážeš, v okamžiku, kdy ten dotyčný prokáže, že je vůči němu vedena exekuce, tak je ten chráněný účet zřízen. Velmi jednoduché. Kolegyně, kolegové, já vám za to děkuji.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Patrika Nachera a připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík.
Já bych se také na to podíval ještě z jiného úhlu pohledu, abychom tady neopakovali to, co tady bylo řečeno v těch třech čteních. On už o tom mluvil kolega Výborný i kolegyně Valachová. Ale taková byla praxe.
Navrhovatel tedy v podstatě předkládá obecný a automatický, byť podmíněný derogační mechanismus. Přitom Ústava stanoví, že se zaručuje samospráva územních správních celků, jejichž charakteristickým znakem je mimo jiné pravomoc v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. To znamená, že toto považujeme za protiústavní a legislativa Senátu nám toto potvrdila. Takový závěr je podpořen také faktem, že z hlediska ústavního pořádku dokonce platnost vyhlášky není jejím vyhlášením podmíněna, což lze dovodit z Ústavy naší země. Z těchto dvou důvodů, paní poslankyně a páni poslanci, Senát navrhl zamítnutí tohoto zákona a já vám toto zamítnutí zde předkládám. Děkuji za pozornost.
Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan senátor, tedy přistoupíme k hlasování. Máme potřebný počet už nastavený. Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Před námi je bod číslo Prosím, pane ministře, máte slovo.
A stejně jako u samotného zákona, o této sbírce si tedy dovoluji požádat o hlasování pro schválení předloženého změnového zákona.
Děkuji vám.
Opět děkuji za slovo. Takže já k tomu nemám co dodat.
A než budeme pokračovat k hlasování, vystoupí pan předseda Vít Rakušan.
Moc se omlouvám.
Nemá. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí ani písemně, ani z místa, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, přistoupíme tedy opět k hlasování. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí opět souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastavený. Já vás seznámím s návrhem usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Neslyšíme se navzájem. Takto to nemůže být! Prosím vás ještě jednou, abyste případné diskuze přesunuli do předsálí a umožnili normální průběh našeho jednání.
Mám informace, ještě snad ze včerejška, že to ještě nebylo umožněno. Bylo tady zmíněno zapojení praktických lékařů. A také zároveň zapojit i komunální politiky, starosty. Musím říct, že jsou to lidé, kteří mají důvěru těch lidí, i těch starších lidí. Zároveň jsou to lidé, kteří umí pracovat v režimu GDPR ochrany osobních údajů. To je několik momentů. Jestliže vidím kraje, kde dneska lidé hlásí zhruba dva kontakty v rámci vytrasování, tak si musíme jasně říci, že to není objektivní informace, kterou ti lidé poskytují, a musíme si položit otázku, proč ti lidé neposkytují objektivní informaci. Protože mají obrovský strach o to, jakým způsobem zabezpečí, uživí sebe, své rodiny. Takže to je jedna z velkých věcí, která s tím souvisí. Velmi se za to přimlouvám a děkuji za pozornost.
Nyní tedy paní předsedkyně Pekarová Adamová.
Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci vlády. Přeji vám všem hezký den. Za minulý rok jsme každý den byli v minusu, každý den jsme měli dluh vyšší o více než jednu miliardu korun. Za každý den minulého roku. A tento rok na tom nebudeme vůbec lépe. Naopak. Proto je potřeba to dobře zvládnout. Mělo už dávno být připraveno všechno, co souvisí s registracemi. Začíná to už takovou banalitou, jak se jmenuje webová stránka, na které se mají lidé hlásit. Začíná to takovými věcmi jako tím, jestli je potřeba dvou pinů, které vám mají přijít SMS, nebo ne. Je to celá řada drobností. Je potřeba i na ně pamatovat. A mnohé tak činí. Chci jim poděkovat. Když nefungovala logistika celé řady potřebných věcí včetně dezinfekcí, starostové se postarali. A teď to dělají zase, ale dělají to za stát.
Já navážu na svého kolegu předřečníka. To byla prostě radost se na to podívat.
Máte slovo, pane poslanče.
Ve chvíli, kdy - a nebudu teď, aby to nebylo... abych neříkal, která strana navrhla to, že očkovací centrum bude v hospicu. Úžasná záležitost. Ti lidé, které máme ochraňovat, já jsem proti tomu jako zdravotník vystupoval, tak se mně pomalu smáli: my to musíme udělat. Z našeho nejmenovaného kraje očkovací centrum na krajském úřadě, který nebyl vhodný, a tak dál. Není to závod o to, kdy to bude, ale aby to bylo včas a bezpečně. A takhle vypadá amatérismus, který já jsem viděl.
Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou a poté pan ministr Blatný.
A tady k panu Vondrákovi prostřednictvím předsedajícího. A ještě jednou velký obdiv všem těm, kteří jsou do těch očkovacích center zapojeni. Ale další věc. Některá z nich ještě v pátek vůbec na ten systém nebyla připojena.
Děkuji vám. Chudák pan ministr, který chtěl reagovat, zatím nemá šanci.
Vážená paní kolegyně Pekarová prostřednictvím pana předsedajícího, pokud zavádíme nový software do zdravotnictví, například v nemocnici, trvá to i půl roku, než je to vychytané. Vy totiž hovoříte o něčem, co vůbec nevíte. A vzhledem k tomu, co se teď podařilo, tak to je neuvěřitelná záležitost. Za mě to je logické. A druhá věc za mě.
Nyní pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou, poté Ondřej Profant a další tři přihlášení.
To je jedna poznámka. Druhá poznámka k tomu, co tady zaznívá v kritice na paní předsedkyni Pekarovou Adamovou.
Proto jsem přesvědčen, že není v tuto chvíli žádoucí jej doplňovat o jakékoliv další atributy, byť, a to objektivně řekněme, mohou být dobře míněné, proti tomu nemáme nic. Ve hře je ovšem naše prosperita a budoucnost naší ekonomiky.
Nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor Tomáš Goláň. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, začnu odzadu. Nic proti tomu, ale to, co tady řekl pan ministr Havlíček, není vůbec pravda, protože my nechceme zabraňovat zahraničním investicím. Je to investice, kterou realizuje zahraniční investor. Zahraniční investor je definován jako osoba, která je mimo Evropskou unii. To je nutno říci, co je kritickou infrastrukturou. Tyhle kritické infrastruktury jsou zcela zásadní. A nejsou to normální investice ani do bank, ani do průmyslu, ani to, co říkal tady pan ministr průmyslu a obchodu. Jsou to věci hodné zvláštního zřetele, které mohou zásadním způsobem ohrožovat bezpečnost našeho státu. Oni se potom na tu citlivou činnost dívají tak, že musí být přímo definována v konkrétním zákoně. To znamená, že by měla být definována v zákoně o ochraně zahraničních investic. Nikoliv, stačí, když ta podmnožina do toho spadá. Atomový zákon nemá definovanou citlivou činnost, přesto se na něj vztahují prověrky NBÚ. A ty prověrky NBÚ se vztahují na všechno, co je citlivou činností. A my v prvním paragrafu předmětu právní úpravy zákona o ochraně nebo prověřování zahraničních investic máme, že tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku. Taková osoba, pokud není z EU nebo nemá podobnou prověrku z NATO, to znamená, Spojené státy samozřejmě prověrku z NATO mají, si může o tuto prověrku zažádat buď český Národní bezpečnostní úřad, nebo obdobné úřady v rámci EU a případně NATO.
Děkuji, pane senátore. Ne, není potřeba, takže vystoupí potom v rozpravě. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je první přihlášena paní poslankyně Helena Langšádlová a po ní pan poslanec Pavel Juříček.
Děkuji za slovo. Já považuji předlohu, která byla projednána na půdě Poslanecké sněmovny, za dobrou a považuji to za jeden z nejvýznamnějších legislativních návrhů minulého roku. Opravdu si myslím, že stejně jako ostatní evropské země, většina ostatních evropských zemí, jsme tuto právní úpravu potřebovali, a i proto jsme na půdě Poslanecké sněmovny tento návrh podpořili. Já bych na první pohled, a kdybych to brala vyloženě politicky, mohla říct: podpoříme senátní návrh, týká se i jádra. A jak víte, nám velmi záleží na tom, aby z dostavby jaderných zdrojů byly vyloučeny Rusko a Čína.
Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček, připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Protože pan senátor má v jedné věci pravdu. Ale nicméně mohlo by to být opravdu jenom ke snížení budoucí prosperity České republiky.
Já mám dva problémy, které bych rád, aby se na ně nezapomnělo. To znamená, prosím, nezapomínejme na to. To si myslím, že je naprosto zásadní věc, která se nesmí stát.
Nyní pan poslanec Dominik Feri s faktickou poznámkou.
To je přece vaše úloha, vy jste vláda, vy vládnete. Tak se nedivte. Ale je to vaše odpovědnost, vy máte ty stovky úředníků, vy máte ty lidi, tak se nedivte, že pak tady za to dostáváte.
Nyní pan kolega Čižinský. Máte slovo, pane poslanče.
Já bych opět prostřednictvím vaším rád zareagoval na předřečníky. Ano, chci potvrdit, že v Praze 7 se dějí zázraky. Ano, ta paní doktorka se jmenuje Hana Skalová. Ale co tady vlastně řešíme? Vždyť my tady řešíme to, že ta cesta existuje, že ta cesta funguje. On se bude prostě snažit. Tak mu to umožněme.
Doufám, že poslední faktická poznámka paní kolegyně Hany Aulické Jírovcové. A potom pan ministr s řádným vystoupením.
Ale na pana kolegu Plzáka.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem rád, že mohu reagovat aspoň na chvíli.